Jistě cítíte, že rozdíl dikce obou zákonů je zřetelný.
Doufám, že proti tomuto postupu předsedajícího není žádná námitka. Pokud ano, tak se s tím nějak vypořádáme. Žádnou námitku nevidím, takže platí, co jsem řekl na konci, že obecná rozprava je stále otevřena. Prosím nyní pana předsedu Faltýnka, aby se ujal slova.
Je to ocenění práce zdravotnických záchranářů a špičkového systému poskytování přednemocniční neodkladné péče v České republice, na němž jsem se aktivně podílel. Přesto musím nominaci odmítnout vzhledem k současné práci poslance Parlamentu, kde nepovažuji ocenění aktivních politiků za správné.
Velice děkuji za to sdělení.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Tam jsem ho poznal. A když se elektrárna zadrhla, tak byl povolán zpět, aby elektrárnu dokončil. Já si jeho práce nesmírně vážím jako většina energetiků v České republice. To není můj obor. A mám k němu velkou úctu. Snad jsem Poslanecké sněmovně sdělil důvody.
Energetika tam výslovně není zmíněna, stejně jako strojírenství nebo například lékařství. Takže by to bylo v oblasti vědy a hospodářství.
Takže o té operaci u Bihaće něco vím. Měli jsme tam takové vypjaté chvilky, také jsem tam pak skončil jednou na ošetřovně. To byla naše obrovská výhoda. Další výhoda byla, že naše takzvaná ótéčka nebo bévépéčka, bojová vozidla pěchoty, byla velmi výjimečná tvarem i vlastnostmi. Nebylo to poprvé, co jsme pomáhali Francouzům. Takže já mohu potvrdit, že tohle byli kluci, kteří tam opravdu byli činní. Musím říci, že naši vojáci tam měli ten nejlepší kredit.
Děkuji.
Ať vám to v rodince funguje. Máme tě rádi a Terezku také.
Máte slovo, pane poslanče.
On se totiž politicky angažoval v rámci vytváření svých vojenských funkcí a to je něco jiného.
Mám s tím, jak už tady zaznělo i z úst předřečníků, určitý drobný problém v rámci angažovanosti těchto dvou mužů. Hovořím o dvou mužích, protože oba dva ke konci své kariéry, tedy konkrétně generál Šedivý, se začali vyjadřovat tak, jak bych od vojáka neočekával. Ale jsem schopen s nimi diskutovat v tom duchu, že vím, že jsou ozbrojeni, jsou cvičeni, aby bojovali, ale přesto vím, že musí poslouchat rozkazy a že prostě když ten rozkaz nedostanou, tak prostě ano, říkat to mohou, je to jejich názor, ale musí poslouchat rozkazy. Ano, může to být jednotlivý exces do budoucí politické dráhy. A je to velký problém. Tito dva pánové bohužel moji podporu nedostanou. Tato nejvyšší hlava vojenského uskupení NATO je navržena, protože stála ve vedení NATO v době, kdy Česká republika do NATO vstupovala. Bylo to bombardování Jugoslávie. Znovu se vrátím k tomu, že on nese nejenom morální, ale i politickou a výkonnou zodpovědnost za to, že byly bombardovány falešné cíle, že zemřeli nevinní lidé, civilisté, kteří v této válce ztratili iluze o demokracii a prosazování cílů demokracie. Proto udělení tohoto vyznamenání panu Georgi Robertsonovi nepodpořím a budu aktivně vystupovat proti.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Zdůvodnění zde nemohu příliš sdělovat, ale věřte mi, že i politická vyjádření pana generála Pavla jsou pro mě mnohem přípustnější než vyjádření pana generála Šedivého a jeho působení v oblasti veřejných zakázek na Ministerstvu obrany.
Prosím.
Dobrý den, já bych chtěl jenom do záznamu oznámit, že jsem hlasoval proti, a mám tam ano.
Jako první v této skupině je Adolf Rázek, V. třída, in memoriam. Děkuji.
Zahajuji hlasování.
Posouváme se do další skupiny, což jsou medaile Za hrdinství, čili jsou to návrhy na udělení medaile Za hrdinství.
Návrh byl přijat. Prosím. Prosím.
Děkuji.
Návrh byl přijat. Prosím. V hlasování číslo 1017 přihlášeno 146 poslanců, pro 142, proti žádný. Návrh byl přijat.
Děkuji a nyní se přesouváme k poslední skupině, což jsou návrhy na udělení medailí Za zásluhy.
Návrh byl přijat.
Děkuji.
Prosím.
Děkuji. Další je Karel Kovář v oblasti kultury, školství a výchovy, 3. stupeň. Děkuji.
Prosím.
Dalším navrženým je Petr Nutil v oblasti školství a výchovy, 3. stupeň.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
Děkuji. Děkuji. Dalším navrženým je Jiří Sozanský v oblasti kultury a umění, 2. stupeň. Děkuji. Dalším navrženým je Emir Nemanja Kusturica Děkuji.
Na sjetině mám, že jsem se zdržel, a hlasoval jsem pro.
Mám žádost o odhlášení všech. Děkuji. Takže přistoupíme k hlasování o usnesení Poslanecké sněmovny. Návrh usnesení byl schválen. Děkuji. A s přednostním právem si přeje vystoupit předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.
Ale vzhledem k tomu, že do seznamu těch, kteří byli navrženi, byl i jeden z lidí, kteří veřejně podpořili anexi Krymu, tak to je pro nás naprosto nepřijatelné.
Pan poslanec Robert Králíček se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny mezi 16. a 20. hodinou z rodinných důvodů. Nyní budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. A mám zde přihlášeného do obecné rozpravy. Takže můžu dát na faktickou poznámku paní poslankyni Heleně Langšádlové. Pane poslanče, máte slovo.
Je to vlastně sportovní příběh Jaroslava Falty. V roce 1974 Jaroslav Falta na českém stroji ČZ bojoval o titul mistra světa královské motokrosové třídy 250 kubických centimetrů se sovětským jezdcem Gennadijem Mojsejevem, sedlajícím rakouskou značku KTM. Falta musel několikrát během sezóny odstoupit pro nezaviněnou technickou závadu svého motocyklu. Přes tento technický hendikep si Jaroslav Falta udržoval až do posledního závodu seriálu mistrovství světa naději na zisk titulu mistra světa. Závěrečný podnik třídy 250 se v roce 1974 odehrával ve švýcarském Wohlenu. Sovětská výprava, která částečně rovněž startovala na československých motocyklech ČZ, se však k tomuto startu postavila velice nesportovně. A těchto ataků se účastnil i Faltův největší soupeř Gennadij Mojsejev. I on Faltu stejným způsobem zdržoval. Československý závodník dokončil první jízdu na třetím místě. Po startu druhé jízdy došlo v úvodní zatáčce k hromadnému pádu a závod měl být podle pravidel zastaven a start opakován. Tomu však na poslední chvíli zabránil ředitel závodu, jinak dovozce značky KTM pro Švýcarsko, a závod proti regulím pokračoval dál. V té chvíli přišla řada na sovětského jezdce Viktora Popenka, který jel rovněž na továrním motocyklu ČZ. Na Jaroslava Faltu si počkal před zatáčkou a z boku do něj narazil takovým způsobem, že padajícímu Faltovi ještě roztrhl dres. V tu chvíli se zvedla divácká vlna nevole, návštěvníci závodu začali po jezdcích házet různé předměty a nakonec je dokonce vyhnali z tratě. Závod pokračoval dál a Falta se v posledním kole probojoval na první místo. V rozjížďce zvítězil a stal se mistrem světa. Sovětská výprava podala protest proti předčasnému startu a protest mezinárodní jury po hlasování všech svých členů uznala. Faltovi tak byla připsána minutová penalizace, i když šlo o sporný případ a do startovacího zařízení ve skutečnosti narazila ve chvíli startu minimálně polovina jezdeckého pole. Až potud hrála zápornou roli sovětská výprava. Vše další a bohužel také rozhodující už bylo ale v rukou československých funkcionářů, kteří svým jednáním způsobili, že Falta o titul skutečně přišel. Z pražského sídla Svazarmu mělo podle sportovních řádů na adresu federace přijít oficiální odvolání proti rozhodnutí jury wohlenského závodu, ale nikdo z československé strany se už neozval. Možná po nařízení z nejvyšších politických míst, možná jen z alibismu funkcionářů a pochopitelného strachu o kariéru. Tolik tedy jenom stručný příběh Jaroslava Falty. A na závěr moje osobní doporučení, protože pochopitelně pana Jaroslava Faltu znám. Děkuji vám za podporu a děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, hlásí se paní poslankyně Richterová.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře - jeden statečný, vážené kolegyně, vážení kolegové, já velice stručně zmíním jednu věc, jedno jméno, které nebudu jmenovat, ale velmi mě překvapilo, že ze svého středu chce naše ctěná Sněmovna tím, že je ten člověk navržený, ocenit někoho, kdo je aktivním politikem, sedí tu mezi námi. Já se domnívám, že jde o princip, který není úplně vhodný. Ale skutečně zvažme, zda je hodno důstojnosti této instituce, abychom skutečně sami sobě navrhovali vyznamenání. My si myslíme, že to vhodné opravdu není.
Pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek s přednostním právem.
Děkuji za slovo a za ten příspěvek paní kolegyně. Ta naše přestávka je právě kvůli tady této věci a my to vyřešíme. To je informace i pro ostatní kolegy, nestihl jsem to všem říct osobně.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Nicméně já jsem perfekcionista. Já jsem toto konzultoval s navrhovatelem panem poslancem Zaorálkem a on tedy tento svůj návrh stahuje, takže pokud by proti tomu nikdo nebyl, tak tento návrh bude stažen. A pak možná k té diskusi, která se tady rozběhla. by to podle mě bylo lepší. Tolik ode mě.
Děkuji, pane místopředsedo. Následují faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Kaňkovský, poté pan poslanec Plzák.
Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem číslo Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Ještě budu informovat, že podle rozhodnutí výboru místo zpravodajky, kterou byla v prvním čtení Květa Matušovská, bude zpravodajkou paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Namísto dosavadního způsobu úhrady časového poplatku prostřednictvím zakoupení dálničního kuponu, jehož díl se vylepuje na čelní sklo vozidla, bude nově možno uhradit i bezhotovostně prostřednictvím internetu či mobilních aplikací. Úhrada časového poplatku bude evidována v nově zřízeném informačním systému provozovaném Státním fondem dopravní infrastruktury, v němž budou evidována i osvobození od zpoplatnění. Osvobození vozidel od zpoplatnění budou evidována na základě oznámení provozovatelů těchto vozidel adresovaných Státnímu fondu dopravní infrastruktury.
Paní ministryně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Ať může paní ministryně v důstojné atmosféře přednést to úvodní slovo. Prosím pokračujte.
- v okamžiku, kdy bude držitel průkazky vozidlem skutečně přepravován. Zároveň je navrhováno zvýhodnění vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem. Děkuji za pozornost a ráda bych, aby tento zákon byl samozřejmě schválen v budoucnu.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor se tímto tiskem zabýval na své 28. schůzi dne 15. května 2019 a přijal k tomuto tisku usnesení. Dovoluji si jenom říci, že byly doporučeny hospodářským výborem všechny pozměňovací návrhy, ke kterým vydalo Ministerstvo dopravy souhlasné stanovisko. V současné době je v systému nahráno devět písemných pozměňovacích návrhů.
Pane předsedo, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, elektronickou dálniční známku, respektive zavedení elektronické dálniční známky občanští demokraté podporují. A jenom díky tomu, že kritizujeme, že je to pozdě, nebudeme bránit v dalším projednávání tohoto tisku v druhém čtení. Kde máme ministra dopravy? Je to prostě neuvěřitelné. Máme 14 schválených pozměňovacích návrhů v hospodářském výboru.
Jaroslavu Selnerovi bych vás, kolegyně a kolegové, požádal, abyste věnovali pozornost mému krátkému vystoupení, protože vás chci seznámit krátce s jeho životopisem. Právě jeho život, kladenského rodáka a jeho rodiny, je skutečnou historií 20. století. My nenalezneme až tolik příkladů mužů v uniformě s tak pestrým bojovým životopisem. Po okupaci okleštěného Československa se zapojil do obrany národa. Na vlastní žádost se přesunul do Sovětského svazu za svým původním velitelem Klapálkem a zde se stal náčelníkem štábu 3. československé samostatné brigády. Aktivně se zapojil do extrémně těžkých bojů na Dukle. Tam jej dokonce těsně minula smrt. Po nich převzal velení samostatné brigády. Jeho velkým velitelským úspěchem se stal ohromující postup jeho brigády v bojích o Liptovský Mikuláš, druhé největší válečné bitvy na území Československa za druhé světové války. Vynikajícím způsobem se osvědčil na mnoha velitelských funkcích. Avšak v podivném poválečném čase se nejdříve podílel na obnově vojenského školství, ale represe nastoleného režimu v 50. letech jej neminuly. Z donucení se musel stát havířem na Ostravsku, poté se živil v Poldovce jako posunovač na vlečce. V uvolněnějších poměrech 60. let před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 se mohl vrátit do školství na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Odtud počátkem roku 1969 odešel a okupaci velmi těžce nesl a uzavřel se do sebe a záhy zemřel. Skutečné rehabilitace se však nedočkal. Když v polovině 60. let minulého století v rámci rehabilitačního procesu žádal Jaroslav Selner na Ministerstvu obrany o odškodnění, přítomný funkcionář mu vmetl do tváře: Soudruhu, práce pro vlast se neplatí. To mě vedlo k tomu osvojit si občanský návrh primátora Kladna a také starosty Brandýsa nad Labem na udělení
Prosím, pan poslanec Martínek.
Vážené dámy, vážení pánové, rozhodl jsem se, že každý rok budu nominovat dvě osoby, které prací i ve volném čase, často bez nároku na odměnu, pomáhají pro ostatní ověřovat pravdivost informací. Lidé, kteří pomáhají pomocí zdrojů vyvracet lži, si jistě ocenění zaslouží. Nechceme přeci, aby nám tu lidé podléhali manipulaci a chodili například kácet stromy na koleje. Šíření nenávisti a klamání lidí pomocí zavádějících zpráv je velmi nebezpečné. Je skvělé, že se o této problematice díky nominaci mluví. Snad si alespoň část obyvatel uvědomí, že je nutné informace ověřovat a nevěřit všemu, kde někdo útočí na nějakou osobu nebo skupinu osob. Medaili vyšších stupňů nebo vyššího řádu mohou nominovaní obdržet třeba až za celoživotní přínos později. Vyjádření pana mluvčího Ovčáčka k tomuto tématu mi přijdou silně nevhodná. Pomozme raději společnost na základě faktů spojovat.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, přeji vám hezký den. Je to spojeno s motocykly. Dovolte několik faktů o něm. Je jasné, že už se dnes nedá úplně napravit křivda s politickým dobovým pozadím, která nesportovními prostředky sebrala Jaroslavu Faltovi a naší zemi možnost vybojovat první a zatím také jediný titul mistra světa jednotlivců v prestižní motoristické sportovní disciplíně. Někdy se totiž zapomíná, že poškozeni nebyli jen atlet Emil Zátopek, gymnastka Věra Čáslavská nebo hokejová reprezentace 50. let. Sportovní aktivní kariéra netrvá věčně a sportovec má jen několik let, aby předvedl své špičkové výkony. A tak jako si Česká republika připomíná jedinečnost podobných špičkových osobností, měla by se umět postavit čelem i k tomuto sportovci světového formátu. Jaroslav Falta od českého státu ještě jistě žádnou satisfakci nečeká, ale na omluvu není nikdy pozdě.
Zdůrazňuji, že to podporujeme, ještě jednou opakuji. Myslím, že hned tu první středu budou lhůty naplněny. To je dobře, ale za normálních okolností bychom bezesporu navrhovali přerušení bodu do přítomnosti pana ministra dopravy. Já to v tuto chvíli neudělám, abych nepřispíval k prodlužování projednávání toho zákona, když říkám, že s tím vláda a Ministerstvo dopravy přichází pozdě.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. S přednostním právem pan předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek.
Možná vás to, kolegyně a kolegové, překvapí, ale já si vážím seriózního vystoupení pana předsedy Stanjury.